Chtěla jsem vědět, jaký je názor předsedy vlády na nasazení policie během návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky. Konkrétně jsem se ptala, jak hodnotí zásahy policie proti občanům České republiky a naopak nezasahování proti agresivním čínským demonstrantům. Ptala jsem se pana předsedy vlády - cituji: "Viděl jste záběry, jak čínští demonstranti napadli starší paní, jak napadli muže v tramvaji, jak napadli koledníky, jak napadli fotografy? Ptala jsem se předsedy vlády, co ví o zapojení velvyslanectví Čínské lidové republiky při organizování čínských demonstrantů během prezidentské návštěvy. Nábor probíhal skrze různé neoficiální organizace, čínské zaměstnance firmy Huawei nebo spolky jako literární, spolek průvodců a další spolky. Každá desetičlenná skupinka měla svého lídra. Od šéfa konzulárního oddělení jsme byli varováni před citlivými tématy Tibet nebo lidská práva. Dostali jsme instrukce, jak se chovat v okamžiku, kdy někdo bude proti návštěvě protestovat. Vlajky strhávat." Demonstranty ambasáda měla vybavit vlajkami, transparenty, tričky, houkačkami, jídlem na tři dny. To všechno vyplývá z té výpovědi, která byla zveřejněna ve veřejných zdrojích. Ptala jsem se, jestli ví, že podobné to bylo také v Kanadě, a zejména jsem se ptala, jestli tedy po tomhle všem považuje aktivity této firmy za bezrizikové pro Českou republiku. Nyní jsme svědky jejího masivního vstupu na náš trh, takže si myslím, že tato otázka je relevantní a je potřeba na ni důrazně požadovat odpověď. Ptala jsem se ho, jak bude postupovat, pokud tyto informace budou pravdivé. Ptala jsem se, jestli pan předseda má informace o tom, kdo byli velitelé, v uvozovkách to mám napsáno, těch jednotlivých skupin čínských demonstrantů, protože ten svědek říká, že byli rozděleni do skupin po deseti. Na řadu konkrétních otázek, které jsem položila, stejně konkrétní odpověď mi dána nebyla, proto jsem se rozhodla přenést toto téma na jednání Poslanecké sněmovny. Já jsem s touto interpelací přišla na program schůze minulý týden v řádný interpelační den ve čtvrtek a pan předseda vlády přítomen nebyl. Teď jsme zase nezávislou zemí a tvorba naší politiky je založena na našich vlastních zájmech." Říkal pan prezident Miloš Zeman v čínské televizi. Ta otázka je podle mě snadno zodpověditelná. Dále jsem chtěla vědět, proč předseda vlády, pokud nesouhlasí s tím, co řekl prezident čínské televizi, proč veřejně proti těmto slovům nevystoupil.
Já se velmi omlouvám, paní poslankyně, ale dovolím si přítomné kolegy poprosit o klid. Já se omlouvám, ten klid patří i pro rozhovor šéfů klubů a pana premiéra. Prosím, paní poslankyně.
Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Děkuji vám. Z přítomných 126 pro 101 poslanec, proti nikdo. Návrh byl schválen. Není tomu tak. Děkuji vám. Ještě počkám na kontrolu elektronického zápisu o výsledku hlasování. Prosím, pane předsedo.
Já se omlouvám, ale musím zpochybnit hlasování.
Já vás nejdřív odhlásím, požádám o novou registraci, abychom vyloučili případně chybu hlasovacího zařízení. O námitce pana předsedy klubu sociální demokracie Romana Sklenáka rozhodneme v hlasování 310, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? A paní poslankyně Marta Semelová se hlásí. Omlouvám se.
Já se omlouvám kolegům. Jenom pro stenozáznam jsem chtěla upozornit na to, že jsem při posledním hlasování hlasovala ne, a měla jsem na sjetině ano. Děkuji.
Pan předseda klubu ODS ještě s přednostním právem. Já bych to konstatoval. A z ministrů je na dnešek omluven Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů celý den, Richard Brabec z pracovních důvodů celý den, Jiří Dienstbier z pracovních důvodů celý den. Pan ministr Milan Chovanec byl jenom na část dopoledne omluven, ale byl tady. Pan ministr Marian Jurečka je omluven od 14.30 do 18 hodin, čili nebude na ústní interpelace. Omlouval se od 10.50, to jsem u toho seděl. Ale seděl tady na ty písemné interpelace. Navíc musíme schválit minimálně jiného zpravodaje pro tento tisk. Pana poslance Sedi se zeptám: Pokud by šlo o jiný den, kolega Sedlář je připraven jako zpravodaj na tento tisk? Je. Ještě opravuji. Pan ministr Němeček je omluven od 17 hodin, čili mezi 16. a 17. hodinou je možné ho interpelovat.
Organizační výbor navrhl proceduru tak, že budeme hlasovat o návrzích en bloc. Je zde protinávrh kolegyně Černochové, abychom hlasovali po jménech. Já tedy navrhuji nejdříve hlasovat o způsobu procedury a poté se rozhodneme. V případě, že bude potřeba hlasovat po jménech, budu přednášet jednotlivé návrhy a budeme o nich hlasovat.
Děkuji za tento návrh. O tomto návrhu usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom hlasovali po jednotlivých jménech, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Ano, budu tedy přednášet, v rámci jakých kategorií jaká jména jsou nominována. Budu je číst bez titulů a bez hodností.
O tomto jméně zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.
Druhém jménem v této kategorii je Jaroslav Klemeš.
Zahajuji hlasování o Jaroslavu Klemešovi. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Děkuji.
Návrh byl přijat.
Děkuji. Nyní tedy návrhy na medaili Za hrdinství.
Zahajuji hlasování o tomto jméně. Zahajuji hlasování o panu Jiřím Nesázalovi. Přihlášeno je 142 poslankyň a poslanců, pro 138, proti žádný. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat.
Dále Petr Dřevikovský.
Přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 138, proti žádný. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o Josefu Zimovi. Návrh byl přijat.
Dále Emanuel Zima.
Zahájil jsem hlasování o Emanuelu Zimovi. Přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 138, proti žádný. I tento návrh byl přijat.
Dále David Bartoš.
Zahájil jsem hlasování o Davidu Bartošovi. I tento návrh byl přijat.
Dále Antonín Šubrt.
Zahájil jsem hlasování o Antonínu Šubrtovi. I tento návrh byl přijat.
Nyní tedy návrhy na Medaili Za zásluhy.
Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Děkuji panu místopředsedovi a končím projednávání tohoto bodu.
Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to bodem číslo O totéž požádám pana poslance Petra Bendla, který je zpravodajem pro prvé čtení.
Děkuji, vážený pane předsedající. Cílem předkládaného návrhu zákona je úprava podmínek pro zajištění garance Ministerstva zemědělství za oblast zachování biologické rozmanitosti zemědělství u vybraných plemen a druhů zvířat. Navrhovaná právní úprava upřesňuje podmínky fungování a celkové administrace programu Ministerstva zemědělství, který se jmenuje Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství. Stanovuje transparentní podmínky pro zařazování všech účastníků do národního programu genetických zdrojů zvířat, které se nově budou vztahovat i na chovatelská sdružení a genové banky. V neposlední řadě též stanovuje podmínky pro ukládání genetického materiálu do genových bank a poskytuje materiály z těchto zařízení třetím osobám. Vzhledem k nutnosti aktualizace Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství bych chtěl současně požádat o možnost zkrácení projednání tohoto materiálu ve výborech na 30 dnů.
Děkuji za úvodní slovo ministru zemědělství Marianu Jurečkovi.
Pane ministře, kolegyně, kolegové, jde o zákon, který se netěší příliš velké pozornosti Poslanecké sněmovny, což je cítit i z toho hluku, který tady je. Ale věřte mi, že potřebujeme mít dostatek kvalitního genetického materiálu v České republice. Plemenáři nebo všichni ti, kteří s tímto zákonem pracují, bedlivě sledují, na čem se nakonec domluvíme, neboť je s tímto zákonem pro všechny ty, kteří pracují s genetickým fondem, spojena řada byrokracie. Řada povinností, které musí splňovat.
Jste přihlášen do rozpravy, takže můžete kromě zpravodajské zprávy říct i vlastní poznatky k tomuto návrhu.
Věřím, že přijatelnou napříč politickým spektrem.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Dobře, v tom případě to je ještě jednodušší. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Omlouvám se, přehlédl jsem vás v hloučku.
Všechny tyto tři podmínky musí být splněny. Podle mě v konečném důsledku tak může velmi pravděpodobně dojít ke snížení celkové kvality genetických zdrojů plemenných zvířat.
To je otázka číslo jedna. Otázka číslo dvě, která se stává čím dál tím vážnější, je to, že musíme najít nějaký kompromis, jak v případě aplikace hnojiv informovat veřejnost o tom, že k nějakým aplikacím dochází.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Stále jsme v rozpravě. Prosím, pane ministře. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. A prosím sněmovnu o klid! Nyní pan poslanec Herbert Pavera a poté pan poslanec Velebný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Hezké a příjemné už odpoledne, dámy a pánové, vážení členové vlády. Jenom krátce vystoupím k návrhu zákona. Myslel jsem si, že je to součástí tohoto zákona. Vzpomenete si, jak jsme tady nedávno probírali zákon o vinohradnictví, kde je sankce až 50 milionů korun. Pouhých 5 milionů korun. Obrovský rozdíl.
Podle stávající legislativy byly nitrofenoláty kategorizovány jako pomocné rostlinné přípravky a takto také byly zaregistrovány podle původního zákona o hnojivech.
Nejprve - pardon, s přednostním právem pan předseda Kováčik, po něm pan předseda Stanjura, po něm paní poslankyně Němcová.
Považujeme to za pouhé doporučení Poslanecké sněmovny prezidentu republiky, který si sám vybere, jestli vůbec a koho bude z našeho doporučení přijímat. Jednání organizačního výboru je vždy racionální, buďme tedy racionální i jako Poslanecká sněmovna. Znovu žádám o to, abychom nevybočovali z celé té tradice těch dlouhých let a abychom hlasovali o usnesení jako celku.
Děkuji.
To je ta změna proti tomu, co tady bylo dříve. Nepamatuji si, že byste navrhovali hlasování, a mohli jste. Tak neříkejte, že to kdysi bylo jinak.
Prosím, paní poslankyně.
Dámy a pánové, já do jisté míry nerozumím tady téhleté bouřce. Paní poslankyně Černochová navrhla, abychom hlasovali podle jednotlivých jmen. Nevím, co by komu mohlo ublížit, takovýhle postup. Vzpomeňte si na všechny ty procedury hlasování, kdy se rozhoduje o tom, jestli budeme hlasovat en bloc, nebo jednotlivě. A Sněmovna vždycky přistoupí na to, aby se hlasovalo jednotlivě, protože to dává nějakou vyšší legitimitu tomu našemu společnému rozhodnutí. Určitě místo toho už jsme mohli mít rozhodnuto, kdybychom na tento návrh přistoupili.
Děkuji paní poslankyni.
My jsme, a říkám to na rovinu, i v loni přinesli podobné osobnosti. Po těch letech, kdy se téměř výhradně oceňovali různí bojovníci proti čemukoliv, jsme si dovolili přinést také osobnosti, které mají za sebou dlouhý kus obyčejných lidských životů. Dlouhý kus obyčejné lidské práce. Profesor Jaromír Vašků odpracoval obrovský kus práce na objevování principů a zkoumání chodu umělého srdce. Oceňujeme nejen tu osobnosti, oceňujeme i celý ten obor, všechny ty lidi, kteří tu práci za sebou mají.
Děkuji za slovo. Cílem návrhu zákona je zvýšit odbornou úroveň ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a v souladu s naplňováním cílů Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a mezinárodní závazky a národní strategii České republiky v oblasti ochrany biologické rozmanitosti (?). Dodržení těchto kritérií je úzce spjato s dodržováním pravidel stanovených právě zákonem o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Novelou se rozšiřuje povinnost vlastníka lesa vést evidenci o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin a použitého při umělé obnově lesa a zalesňování a o kategorii identifikovaného reprodukčního materiálu upřesňuje pravidla vedení této evidence (?). V zásadě pan ministr řekl velmi obšírně ve své zprávě podstatu této novely tohoto zákona. A dále další věc, že pachtýři a nájemci pozemků budou moct brát dotace a zúčastnit se vlastně i dotačních programů. Doporučuji postoupit do druhého čtení.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Lesní zákon už tady čeká opravdu velmi dlouho, stejně jako předešlý plemenářský zákon či zákon o hnojivech. To, co považuji za důležité, o čem se máme bavit, je ten nepůvodní materiál. Česká republika má genofond v téhle oblasti opravdu na špičkové úrovni. Myslím, že jsme srovnatelní s vyspělými zeměmi nejenom Evropy, ale na světě.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Nyní pan poslanec Syblík v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Cílem návrhu je najít řešení, které nepoškodí zájmy dotčených subjektů včetně podnikatelů v oblasti lesního hospodaření, ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Původní návrh na úpravy zákona o obchodu s reprodukčním materiálem vzešel z aplikační praxe zákona, zejména z praxe pověřené osoby a určené osoby, které jsou hlavními koordinátory a řešiteli národního programu. Zejména se jedná o stanovení práv a povinností nájemců a pachtýřů, náležitostí dokladů o zrušení zařazení genetického zdroje do národního programu, upřesnění podmínek pro poskytování vzorků do Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin, upřesnění pravidel poskytování dotací. Během diskuse s výše uvedenými dotčenými subjekty pak byly vzneseny připomínky jak v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem, tak i v oblasti ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin. Po konzultaci se zástupci vlastníků lesa tak návrh zákona upřesňuje typy sadebního materiálu.
Pane poslanče, já vás na chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid. Ještě chvilku, protože kolegové, kteří diskutují jiný problém, prosím v předsálí.
Tímto bych chtěl svůj příspěvek ukončit.
Hlásí se v rozpravě pan ministr zemědělství Marian Jurečka.
Nicméně než se tak stane, tak se budeme zabývat případnými změnami programu.
Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo. Znovu opakuji: na pátek 3. 6. jako první body po třetích čteních.
Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola.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
Tak prosím tyto tři body za ten první zmíněný bod, tedy o těch státních vyznamenáních.
Děkuji panu předsedovi. S dalším návrhem změny programu pan poslanec Seďa. Ano, zákon o odškodnění. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat. Je tady žádost o odhlášení. Zahájil jsem hlasování o návrhu pana předsedy Faltýnka, aby body 40, 43, 19, 49, 50 a 45 byly zařazeny zítra jako první body po třetích čteních. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?